Tolik za mě jako za skupinu předkladatelů.
Děkuji. A já prosím, aby se ujala slova zpravodajka ústavně-právního výboru poslankyně Zuzana Ožanová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.
Ano, děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ústavně-právní výbor se tímto tiskem číslo 215 zabýval na své schůzi dne 22. června 2022 a přijal k tomuto tisku následující usnesení: Tolik k usnesení ústavně-právního výboru. Pokud se týče navrhované změny, kterou provedl ústavně-právní výbor, došlo jenom k terminologickému sloučení v zákoně o zahraniční službě tak, aby navazoval na zákon o státní službě. Já bych se dále přihlásila do obecné rozpravy jako první jako zpravodajka. Tímto skončím jako zpravodajka informování o projednávání na ústavně-právním výboru.
Než budeme pokračovat, přečtu omluvu. Jen se chci zeptat. Já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Okamury a poté s přednostním právem paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou vládní novelu služebního zákona. Já to shrnu, co tady vláda Petra Fialy navrhuje. Takže to můžou být dohromady stovky zbytečných vládních politických kamarádů navíc zaměstnaných na ministerstvech a vše zaplatí občané České republiky ze svých daní. Já myslím, že mnoha občanům musí být z vlády Petra Fialy už šoufl, a já myslím, že je to další důvod k tomu, abyste podali demisi. Já vám řeknu, jaká je dneska současná situace v České republice, protože vy jste fakt jak z Marsu. Podle 84 % občanů vláda Petra Fialy zcela nedostatečně brání nárůstu chudoby. Navíc 65 % občanů se obává propadu své životní úrovně a chudoby. Osm z deseti lidí již musí kvůli vysokým cenám energií a paliv omezovat své potřeby. Vyplývá to z toho několik dní starého aktuálního průzkumu společnosti STEM. Snahy kabinetu zabránit nárůstu chudoby označuje za dostatečné pouhých 16 % lidí a vy si tady rozdělujete další politické trafiky pro vaše politické, stranické kamarády a pro vaše tady nohsledy, abyste je ukotvili na ta nejlukrativnější místa ve státní správě. Je to normálně politizace státní správy jak vyšitá a je to úplně nepřijatelné, to, co tady předvádíte. Hlasovalo pro něj i hnutí ANO, i tehdejší všechny strany.
V tento moment přerušuji tisk 167 tak, jak jsme si odhlasovali, a otevírám
Děkuji za slovo.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Nyní tedy otevírám
Děkuji paní zpravodajce. Chtěl bych sdělit za předkladatele, že tyto změny byly konzultovány s předkladatelem, takže předkladatel s nimi souhlasí. Proto je to posunuto tímto způsobem.
Ptám se, zda si chcete vzít závěrečná slova v tento moment? Pan ministr před otevřením sloučené podrobné rozpravy, prosím.
Pozměňovací návrhy byly konzultovány s předkladatelem, je na nich shoda, takže nemám za to, že by tady bylo něco kolizního, na čem by se toto mělo zaseknout, takže vás prosím o podporu.
Nikoho nevidím. Ještě než se vrátím ke sněmovnímu tisku 167, tak se zeptám pana ministra a paní zpravodajky, zda chcete závěrečné slovo? Není tomu tak, děkuji.
Eviduji váš návrh.
A to nebudou určitě malé peníze, že jo? Takže mě by zajímalo, kolik to bude stát, když to bude každý měsíc.
Děkuji.
Když bych to teď shrnula, tak v současné době všichni máme nějaké problémy s dodávkou energií, víme, jak nám ceny stoupají. Tak to je skvělé. Já děkuji.
Děkuji. Jiná věc je, a tam s tím souhlasím, že je to naprosto zbytečná informace, že stačí, aby to bylo poskytnuto třeba jenom jednou za rok. Ale nedramatizoval bych to s nějakými extra zvýšenými náklady.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou přihlášená paní poslankyně Peštová, následně paní poslankyně Fialová. Stále faktická. A pan ministr se hlásí s přednostním, nebo s faktickou, zeptám se? Tak nejdříve prosím paní poslankyni Peštovou.
Tak já bych chtěla zareagovat na pana poslance Bureše, prostřednictvím paní předsedající. Ale ty revize jsou jednou za pět let, to víme všichni, kdo máme nějaké topení. A opravdu, tato informace je placená. Sama, když jsem potřebovala vědět v mezičase, jakou mám spotřebu, tak jsem si za to musela připlatit. A já se spíš zamýšlím nad tím, kde tato spásná myšlenka vznikla? Komu tím nahráváme? V žádném případě!
Děkuji za dodržení času.
To nic nemění na tom, že i mně připadá, že jednou měsíčně to posílat těm lidem je naprosto zbytečné, ale taková je prostě transpozice směrnice z Evropské unie. A my spíš teď hledejme, jak to udělat, toto informování pro lidi, co nejlacinější nebo co nejlevnější, a na druhou stranu abychom splnili to, co se má dodržet.
Prosím, máte slovo. A protože už není faktická poznámka, tak se dostává právě na pana ministra, který se s přednostním právem přihlásil, takže prosím, pane ministře, máte slovo.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
Samozřejmě u Evropského soudního dvora by to mohlo dopadnout i jinak. Oproti tomu pouhé zpřístupnění, které tam není v tom textu, tak tam by potom stačilo to, co tady vlastně uváděla paní poslankyně Fialová. Takže je to právně trošku sporné, jestli se jde nad rámec té směrnice, nebo ne.
Děkuji.
Prodloužení umožní služebním úřadům rozložit velkou administrativní zátěž spojenou s povinným přesoutěžením představených zaměstnanců a těmto zajistí alespoň o pár měsíců další kontinuitu v agendách, jež vedou. Dovolím si jenom připomenout, že o této problematice hovořil ve svém slově jeden z předkladatelů návrhu zákona, a to poslanec Marek Výborný, který už předestřel, že by s tímto mohl být vysloven souhlas i předkladateli návrhu zákona. Nyní k pozměňovacímu návrhu 1023, rovněž se jedná o pozměňovací návrh poslankyň Kláry Dostálové a Zuzany Ožanové. Předložený poslanecký návrh zákona ruší stávající omezení zákona, podle nějž může mít každý člen vlády pouze dva politické náměstky.
Jistota či nejistota tohoto vyhodnocení má fatální dopady, zda smlouva vůbec nabude účinnosti, a následně zda nepozbude platnosti s rizikem vzniku bezdůvodného obohacení, závažných dopadů na účetnictví, vykazování dotací, vymáhání závazků, tak jak jsem už uvedl úplně na začátku. Informace týkající se běžné obchodní činnosti totožných povinných subjektů jsou tak chráněny již nyní, jejich duplicitní ochrana by tak byla zjevně nadbytečná, mohla by vyvolávat nějaké následné interpretační problémy. Já myslím, že už se v tom většina posluchačů musí v tuto chvíli ztrácet, a to je vlastně podstata tohoto mého příspěvku. Já vám děkuji za pozornost.
Předpokládám, že se k tomuto návrhu přihlásíte v podrobné rozpravě. Nyní s přednostním právem je přihlášen pan předseda Michálek do obecné rozpravy.
Za druhé je tam návrh na rozšíření informací, které se poskytují ohledně odměn třeba státních úředníků a dalších záležitostí, které byly historicky předmětem velkého sporu. Když si o to novináři žádali, tak se vedly dlouhé soudní spory, naprosto zbytečně vytěžující naši justici v případech, kde měly být ty informace poskytnuty bez dalšího. Praktickou zkušenost mám i já, když jsem si žádal nějaké informace, tak to trvalo asi tři roky, rozhodoval o tom třikrát Nejvyšší správní soud a teprve po třech letech ty informace byly poskytnuty. Takže skutečně bychom se měli zasadit o to, aby ten zákon fungoval zejména v praxi, nikoliv jenom na papíře. Je to obsaženo v systému jako sněmovní dokument 1027 a jde v podstatě o reakci na technické připomínky k legislativnímu textu, které zazněly na ústavně-právním výboru, problematika toho dvojitého odkazu, o kterém mluvil pan poslanec Haas.
Děkuji jak paní zpravodajce, tak panu ministrovi a otevírám
Jsme ve druhém čtení novely zákona o státní službě. Já ty procesní věci nechám na paní zpravodajce, protože to je její úkol. Teď reagujeme jenom na ty nejzásadnější věci, které jsou z našeho pohledu problematické. Takže to je první okruh věcí, kterým se věnujeme a které tady byly představeny už v prvním čtení. Všichni dobře víme, že na základě aktuální politické situace se vždy i na tu pozici odborných náměstků do jisté míry infiltrují osoby, které spíše působí jako náměstci političtí. Dojde tady k jasnému vymezení role politické a role odborné. U pozice představených zavádíme pětileté funkční období. Myslíme si, že tady by měl platit podobný princip, jako platí například u ředitelů škol. Ani ve státní službě se to nebude konat jinak, aby ten dotyčný ředitel, i když je výborný a skvělý, tak aby dokázal svoji pozici obhájit, aby zaktualizoval vizi, směr, s kterým přišel na tuto pozici. Jsme přesvědčeni, že jsou tam některé styčné plochy, kde jsme schopni se na některých věcech dohodnout. To si myslíme, že už sebou nese určité ratio.
Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty pro třetí čtení na 7 dní? Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod, a tím je Je to procedurální návrh, já o tom dám hlasovat a poté sloučím rozpravu. Kdo je proti tomuto návrhu? Pro pořádek uvádím, že za řádně omluveného ministra zdravotnictví tento tisk uvede pan ministr Šalomoun Michal, ministr pro legislativu.
Dovoluji si tady přednést tento návrh zákona. Takže namísto dvou zákonů budeme mít vlastně jeden, což si myslím, že je docela pozitivní zpráva.
Já vám děkuji.
Dobrý den, děkuju paní předsedkyně, za slovo. Jsme ve druhém čtení a daný návrh zákona jsem podrobně zdůvodňoval už ve čtení prvním. Připomněl bych tedy, že se jedná o vládní návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím a některých dalších zákonů. Účelem této novely je především provedení transpozice evropské směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Návrh obsahuje také změny, které reagují na ty nejpalčivější problémy současné aplikační praxe. Jedná se zejména o větší ochranu povinných subjektů pohybující se v konkurenčním prostředí, ochranu informací týkající se kritické infrastruktury či ochranu před zneužíváním práva na informace. Další navrhované změny pak mají za cíl zefektivnit poskytování informací, a to včetně informací o platech a odměnách či zpřístupňování výročních zpráv. Chtěl bych poděkovat členům ústavně-právního výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že návrh urychleně projednali ve zkrácené lhůtě a že návrh doporučili schválit. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu předkladateli. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Věcné změny předvídané směrnicí jsou zejména: Poskytování dynamických dat v reálném čase pomocí vhodných technických prostředků, větší nabídka hodnotných veřejných údajů pro opakované použití, a to i od veřejných podniků, od organizací provádějících výzkum a od organizací financujících výzkum, řešení vzniku nových forem výhradních dohod a stanovení výjimek vůči zásadě účtování mezních nákladů za opakované použití informací veřejného sektoru. Výslovná úprava přístupu k takzvaným výzkumným datům jakožto specifické kategorii dokumentů vypracovaných v rámci vědeckého výzkumu podporovaného z veřejných prostředků, a to na výsledky vědeckého zjišťovacího procesu, experimenty, průzkumy a podobně. Publikace ve vědeckých časopisech jsou nadále vyloučeny z oblasti působnosti. Cílem nové směrnice je reagovat na současný technologický pokrok rozšířením možností získávání informací veřejného sektoru. K tomu by mělo vést jednak rozšíření okruhu informací, dále rozšíření subjektů povinných poskytovat informace a též rozšíření způsobu jejich zpřístupnění.
Tohleto všechno, co vy tady předvádíte, katastrofálního působení Fialovy vlády a vaší vládní koalice, která absolutně neřeší tíživou sociální a ekonomickou situaci českých občanů a rodin a za svou prioritu v rámci předsednictví Evropské unie označuje rozdělit si, abyste si sami sobě rozdělili trafiky, a ještě finanční pomoc Ukrajině a Ukrajincům místo toho, abyste pomáhali českým občanům se zdražováním. Ale zpátky k tomuto.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. První vystoupí pan poslanec Marek Výborný, jako další pan poslanec Hayato Okamura.
Jenom velmi stručně. Slyšeli jsme politický projev předsedy opoziční strany. Byl plný lží a polopravd, tak mi jenom dovolte zareagovat ve dvou věcech. Prosím pěkně, žádné pozice politických náměstků novela nezřizuje, je potřeba si ji přečíst. Novela zavádí pozici náměstka. Chápu, že to samozřejmě lze velmi jednoduše zneužít v rámci politického boje vytvářením příběhů Pohádek ovčí babičky a podobně, ale opravdu není to pravda, to, co tady zaznělo.
Já vám děkuji.
A chci připomenout, že ať by se to pokoušeli popírat jakýmkoliv způsobem, tak to byla právě SPD, která po celou řadu let kontinuálně dlouhodobě dělala prokremelskou politiku. Objektivně svými stanovisky podporovali Kreml a jednali proti Evropské unii, proti NATO, proti síle a integritě rodiny demokratických států a národů.
Jako další vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová se svou faktickou poznámkou.
Já bych chtěla reagovat na pana poslance Výborného, což očekával, prostřednictvím pana předsedajícího. Ne že si budeme vytvářet nějaká teplá místečka.
Já vám znovu zmáčknu dvě minuty, abyste měla dostatek času, paní poslankyně, a poprosím, komunikace aby zde probíhala pouze na mikrofon.
Já se omlouvám, já jsem opravdu toto zaslechla jenom periferně a slyšela jsem to, tak se omlouvám. V současné době - dělal to jeden odborný náměstek - v současné době to dělají tři náměstci, v současné době moji práci dělají tři odborní náměstci. To je výsledek toho, co vy tady představujete, takže já si nemyslím, že to bude přínosem pro státní službu. Ale já se přihlásím samozřejmě se svým příspěvkem dál. A já si prosím vyprošuji, abyste tady o mně říkali, jestli jsem hysterická nebo nejsem hysterická. Já jsem viděla vaše vystoupení, paní ministryně, a taky to nebylo nic hezkého.
Chápu, že se blíží čas oběda.
Děkuji, pane předsedající. S ohledem na množství pozměňovacích návrhů, které budu odůvodňovat, jsem toto chtěla trošku rozložit do bloků.
Prosím paní Peštovou s faktickou poznámkou.
Já se směju. Já bych chtěla zareagovat na pana ministra. Já jsem samozřejmě tu legislativu připravovala, než jsem šla do Poslanecké sněmovny. Tak teď se tady točíme na tom, jestli to slovíčko má být takové nebo onaké. Bavíme se o tom, že když komise doporučuje, tak doporučení opravdu není nic povinného. Každý členský stát se k tomu postaví tak, jak potřebuje. Ale to se bavíme o transpozicích, tam se bavíme o tom, že to musí být. Na jednu stranu vám tady visí zákony, za které vám hrozí neskutečné pokuty a sankce, a na druhé straně tady budeme bazírovat na nějakém slovíčku, že Komise doporučuje?
Děkuji, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Moc vás prosím, pusťte to do těch odborných výborů.
Já bych zareagoval na paní poslankyni Peštovou, která tady uváděla, že vám - zřejmě myslela vládu nebo vládní koalici - hrozí nějaké pokuty. V tom jsme namočení úplně všichni. A chci upozornit, že tento návrh zákona připravovala minulá vláda. To jsou opravdu velmi technicistní odborné debaty, nechme to, prosím, na výbory.
Já bych byla taky ráda, ale prosím, uvědomte si, že my jsme tady mohli o těchto zákonech diskutovat od začátku volebního období každou středu odpoledne.
Dobrý den, dámy a pánové. Spousta věcí tady už byla řečena, čili já to zkrátím, protože některé věci by se opakovaly. Ono tady to usnesení nebo tato novela se tváří jako vstřícná vůči občanům, protože - to si dovolím ocitovat - "posilují práva příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě, aby měli dostatečnou častou zpětnou vazbu o spotřebě. Směrnice stanoví minimální četnost informování o vyúčtování" a tak dále a tak dále. To jsou ty technické formulky, které já tedy číst nebudu. A je tady, že bychom měli přijít z té odborné rozpravy. Opravdu tomu nerozumím. Dále bych tady reagoval i na některé své předřečníky a potom přejdu ke konkrétním číslům. A co musí udělat družstvo? A jenom abychom si udělali takovou představu. A to si myslím, že je podstatně praktičtější než nějaké předávání informací na úrovni.
Také děkuji. Stále tomu tak není, takže obecnou rozpravu končím. Ze strany pana předkladatele je, prosím.
Děkuji za pozornost.
Opravdu jen krátce shrnu to, co zde proběhlo.
Jakmile se počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Ještě posečkáme, pan ministr vyřeší potíž s náhradní kartou. Tudíž mohu zahájit hlasovat. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nikoho takového neeviduji, nevidím. Já vás ještě jednou požádám, paní poslankyně, omlouvám se, ale opravdu ten hluk se stále nesnižuje, a platí to vlastně pro celou Poslaneckou sněmovnu, všechny kluby.
Druhou podmínkou je to, že se tyto právnické osoby věnují činnostem vymezeným směrnicí, respektive zákonem. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením ústavně-právního výboru. Na schůzi ústavně-právního výboru proběhla rozprava, ke dni jednání ústavně-právního výboru nebyl podán žádný pozměňovací návrh.
Také děkuji.
Děkuji mnohokrát za slovo. Děkuju mnohokrát.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.